Je to skutečně tristní, protože stavby připraveny nejsou. Dovolte mi to odcitovat, protože to jsou čísla, která je třeba si zapamatovat. Porovnejte si to s vyhlášením. Porovnejte si to s čísly. A to je první důvod, proč jsem požádal o zařazení tohoto bodu.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj také ne. Svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o kybernetické bezpečnosti a některé další navazující zákony. Za tímto účelem se Ministerstvu vnitra svěřuje kompetence připravovat informační koncepci České republiky. Ta by měla na dobu pěti let stanovit cíle v oblasti informačních systémů veřejné správy a stanovit jednotné zásady pro pořizování informačních systémů veřejné správy. Informační koncepce České republiky, která pak následně bude schvalována vládou České republiky. Dále se vláda stanoví orgánem, který bude v konečném důsledku rozhodovat o koncepci konkrétního informačního prvku veřejné správy budované státním orgánem v případě, že Ministerstvo vnitra ke koncepci systému zaujme negativní stanovisko. Doposud bylo konečné rozhodnutí na státním orgánu, který koncepci připravil, tudíž v této věci se posiluje role vlády České republiky. Návrh rovněž předpokládá zahrnutí nejrozšířenějších provozních informačních systémů pod režim zákona o informačních systémech veřejné správy. Z režimu zákona však nadále zůstanou vyloučeny provozní informační systémy obcí a krajů. Návrh zákona současně reaguje na výsledky dosavadních zkušeností s aplikací zákona. Součástí navrhované právní úpravy je také novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Hlavní změna spočívá v zavedení nové kategorie povinných osob provozovatelů informačního nebo komunikačního systému. Tyto osoby dosud neměly stanoveny přímé povinnosti a nevztahovaly se na ně žádné sankce. Bylo mi avizováno panem poslancem Pilným, že by přivítal prodloužení lhůt o 30 dní.
Prosím, máte slovo.
Ze strany předkladatele, to je Ministerstva vnitra, je to prezentováno jako relativně jednoduchá novela reflektující potřebu právní úpravy vedení a řízení informačních systémů veřejné správy. Současně zakotvuje legislativní a koordinační roli Ministerstva vnitra v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. Nicméně při podrobnějším prostudování návrhu novely zákona vyvstávají některé zásadní změny či nejasnosti. Jednoznačně dominantní změnou je promítnutí výše uvedeného usnesení vlády č. 889 do paragrafovaného znění zákona, to je včetně finančních limitů a koordinace ze strany Ministerstva vnitra. Přestože je několikráte zmíněno, že uvedená novela se netýká územních samospráv, přesto v odůvodnění k bodům 24 a 25 se uvádí, že se kompetence Ministerstva vnitra mohou týkat územních samospráv v případě přenesené působnosti. A takových bodů je tam více. Proto se domnívám, že bychom měli nechat prostor pro širší diskusi na výborovém plénu, a vítám samozřejmě avizovaný návrh pana poslance Pilného prodloužit projednání o 30 dnů. Na závěr bych si dovolila jednu prosbu směrem k panu ministrovi.
Tohle přece není o prioritách jednotlivých staveb. To není o tom, kterou stavbu dřív a kterou potom. Ale když změníme pravidla, tak se může celkem rychle začít stavět všechno. Protože dnes to není otázka finančních prostředků. A to tady bylo několikrát řečeno. Jinak to nepůjde.
Děkuji panu poslanci.
Já víceméně s panem kolegou Urbanem souhlasím. Já s tím jednoznačně vyslovuji souhlas. Ano, pojďme to takhle udělat. Ale než změníme pravidla, tak to bude konec našeho volebního období, to bude dalších několik let. Podívejme se prosím, jak dlouho tady probíhají poměrně jednoduché zákony. Tento zákon bude poměrně dost složitý, nebude jednoduchý.
Děkuji panu poslanci.
Jenom dvě krátké repliky na to, co říkal pan poslanec Urban. Peníze zatím jsou a máme maximálně šest let. A to se dá rozhodnout hned. Ale na to nepotřebuje pan premiér ani Sněmovnu, ani nic jiného, jenom rozhodnutí. Odpor a křik těch ideologických odpůrců staveb bude obrovský. Pokud se toho zalekneme my všichni, tak nic nepostavíme. Vzpomeňte si, co jsme říkali. A my jsme mu říkali naopak - schválíme EIA a nebudeme stavět.
Děkuji panu poslanci.
Sociální demokracie říká: Pojďme něco udělat. Zlomí se krajské volby, teď všichni budete jezdit po kampaních, budou Vánoce a od ledna už tady skoro nikdo nic neudělá. Šest měsíců je legislativní proces, volby v podstatě za dveřmi. Takže buďto se stane něco v průběhu těchto dvou měsíců a něco významného sem přinesete - vy máte možnost ovlivnit vaše vládní kolegy daleko víc než my, opozice. Za nás určitě budeme konstruktivní, protože máme fakt zájem, aby se v tom něco udělalo. A EIA zastavuje i tenhle proces! Prosím tedy, zkuste ta slova, která jste tu říkali, vzít vážně.
Ale tohle přece nemůže tady dělat nějaká poslanecká komise nebo něco takového. To není náš úkol. Vím, že ten proces bude složitý, že se budeme o to dohadovat.
S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Šidlo.
Takže my jsme na tu debatu připraveni. Poradu k českým národním zájmům musí svolat premiér, to prostě jiná možnost není.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Nevím, proč to tam je. Nemyslím si, že je to správné. Není to správný princip. Pak něco, co považuji za zbytečné, a to jsou ti, kteří oddávají. To se dá přece řešit jinak. Příklad z mého rodného města. Takový kraj je jeden, pokud se nepletu. Takže máme napsat, když to přeložím: primátor Ostravy nesmí brát více než hejtman Karlovarského kraje. Ten samotný princip, že se sjednocují pravidla, bohužel se o to neúspěšně při minulém projednávání pokusila kolegyně paní poslankyně Jana Černochová, je naprosto správný, i to, že ty principy těch tří zákonů o samosprávě a odměňování se slučují, je také správný, ale přijde mi to skutečně zbytečně komplikované. Někdy musí zákon řešit něco, co vás ani nenapadne, že by se stalo. A poprvé je v zákoně zakázáno poskytovat odměnu tomu, kdo si s kolegou vymění funkci. Tento člověk dostal tři platy odchodného. Nejsem si jistý. Skoro vždy je tím oficiálním důvodem ne to, že se přeskupily politické zájmy, že starosta udělal něco špatně. Nekomunikuje, málo komunikuje, špatně komunikuje. Pak mohou být jiná různá podezření, a podle toho zákona bude mít zákonný nárok na odchodné. Nevím, jestli je to dobře. Spíše se kloním k názoru, že ne. To už je riziko politického života. Myslím, že i ten princip souběhu těch tří funkcí je přijatelný a správný. Já bych se klonil k tomu - a pokud to neudělá výbor, tak já to načtu ve druhém čtení jako svůj osobní návrh - vypustit ten princip schvalování odměn starostovi. Je skoro jisté, že to projde. A tento návrh zákona říká, že dar není možné poskytnout, a to dokonce ani po skončení funkčního období. Ale princip je stejný a já myslím, že je špatný. Tak pokud jsme proti darům, a to já jsem proti darům, tak bychom měli být i proti tomu principu, že zastupitelstva většinově schvalují odměny starostům či primátorům.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní řádně přihlášená paní kolegyně Jana Fischerová, zatím poslední přihlášená do rozpravy.
A to je velmi vážné.
Prosím, máte slovo.
Čili jedna věc je právo, ale bylo by dobré, abychom se na to dívali také z toho praktického pohledu. Tak jenom skutečně poznámku.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Má zájem. Prosím.
Já bych jenom shrnula průběh rozpravy. Vystoupilo pět poslanců, z toho dva s řádnou přihláškou, pak vystoupili tři poslanci s faktickou, pan profesor Zlatuška nám přednesl svou školicí faktickou vsuvku a během rozpravy zazněl od pana poslance Pilného návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.
A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Pan poslanec Klán, pan poslanec Pilný. Takže pan poslanec Klán.
Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji výbor pro bezpečnost a také hospodářský výbor.
Pan poslanče, vy se hlásíte s faktickou, to já nemůžu pustit.
Vzhledem k tomu, že kybernetickou bezpečností a obranou se zabývá Vojenské zpravodajství, dávám návrh, aby to projednal i výbor pro obranu.
Dobrá, přistoupíme k hlasování. Proti? Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. Proti? Tento návrh byl zamítnut. Proti?

Pokusím se, aby to i dál šlo velmi dobře.
Stávající právní úprava odměňování členů zastupitelstev se jeví jako nevyhovující, a to zejména z následujících důvodů, které uvedu.
To, že ekonomika roste a stavebnictví jde do tohoto propadu, je velmi tristní. Předpokládám, že buď ministr životního prostředí, nebo ministr dopravy tady kápnou božskou. My zase dostáváme v hospodářském výboru, a marně i příslušníci vládní koalice se rozčilují nad tím - a nemáme jasné informace, jak se věci mají s novelou stavebního zákona. No, jestli chceme čekat na zázrak, tak se nedočkáme. Takže to je další věc. Jestliže toho nejste, můžeme se pokusit o hledání konsenzu ve Sněmovně. Za další. Všech. A čtvrtletně. Protože skutečně sliby padají, tak jak tady o tom mluvil kolega Karel Šidlo, pod stůl jeden za druhým. Velmi bych byl rád, aby skutečně výrazně - zase spíš tady mluvil o tom kolega Stanjura. Nicméně zásadní záležitost tam je, že Pražský okruh není pro objízdnou dopravu. To znamená, to, co chce současná vládní reprezentace, nebo tedy městská reprezentace v hlavním městě, říká jinými slovy možná nevědomky Skutečně jsme připraveni spolupracovat. Ale spolupracovat se dá pouze v případě, že máme nad čím. A my v tuto chvíli nemáme novelu stavebního zákona, nemáme novelu EIA. Já ho psát nebudu. Diskusi jste slyšeli, nebudu tady vyjmenovávat, kdo vystoupil kolikrát, to je asi nadbytečné, spíš bych obrátil vaši pozornost k návrhu usnesení. Takže Poslanecká sněmovna Parlamentu důrazně žádá vládu České republiky, aby Kontrolní termín je, že v případě, že to nevyjde, dostaneme písemnou informaci o tom, kde je problém, jestli není notifikace nebo se to někde zadřelo. Já vycházím z té diskuse s panem ministrem životního prostředí, paní Šlechtová tady není, tak to je její problém, takže vycházím z toho, co tady říkal, a jsou to termíny spíše velkorysé. A za další, teď prosím o pozornost, to by byl ten kompilát těch tří návrhů: Součástí zprávy bude přehled termínů podaných žádostí o posouzení EIA na Ministerstvo životního prostředí a již vydaných platných stanovisek. Takže toto je návrh, který vychází z těch tří návrhů, které tady zazněly.
Prosím, pane poslanče. Děkuji. Pan poslanec Pilný.
Děkuji za slovo.
Mám to brát prosím jako protinávrh? Děkuji, to je protinávrh.
Děkuji za slovo. Já s návrhem zpravodaje souhlasím, ten svůj návrh stahuji.
Pan zpravodaj.
Děkuji. Takže jenom tu informační část. Takže prosím: Poslanecká sněmovna žádá ministra dopravy, aby Na ministra dopravy. Součástí zprávy bude přehled termínů podaných žádostí o posouzení EIA na Ministerstvo životního prostředí a již vydaných platných stanovisek. To může být dokonce součástí toho prvního bodu. Jednou za čtvrt roku. Žádá ministra dopravy.
Jsme v podrobné rozpravě, ptám se tedy, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy.
Přehled zajištění realizace těchto dopravních staveb. Protože my taky potřebujeme rozkrýt jednu podstatnou věc: Na čem to uvázlo.
Finanční zajištění, to byla jediná položka. Takže můžeme hlasovat.
Tento přístup k zákonu pak samozřejmě legitimně vyvolává debatu o tom, zda ta úprava je dostatečná a zda i v této oblasti se nemá zpřísnit.
Ještě přečtu omluvu - pan poslanec Grospič se omlouvá dnes od 13. hodiny do konce jednání z důvodu pracovního jednání mimo Poslaneckou sněmovnu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat dlouho, neboť rozprava o tomto zákonu je ve veřejném prostoru vedena už poměrně dlouho a intenzivně. Jenom chci vyjádřit postoj klubu TOP 09 k jednomu z pozměňovacích návrhů pana poslance Plíška. Smysl toho pozměňovacího návrhu je naprosto jasný. Hrát poker sám se sebou není žádná zábava v karetní hře, v případě obchodování se státem na to vždy doplatí daňový poplatník. To je hluboký smysl tohoto návrhu. Stejným způsobem budeme postupovat i u obdobného návrhu pana poslance Chvojky. I tam zcela podporujeme ten návrh, má podobnou filozofii, byl podán o několik týdnů později než návrh pana poslance Plíška, i tam má ten návrh naši podporu.